Čili bohužel v tom zákoně se na vlastnictví státu zapomnělo. Povinnost mít zaknihované akcie specificky dopadla na společnost České dráhy, akciová společnost.
Děkuji zástupci předkladatelů Jaroslavu Faltýnkovi a požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Foldynu, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.
Já bych jenom zdůraznil, že jde o odstranění rozporů a právní nejistoty v tom daném zákoně o zadávání veřejných zakázek. V podstatě jde o technickou novelu, která je velmi důležitá k tomu, aby ten, jak my často uvádíme, národní dopravce se mohl účastnit soutěží o dopravní obslužnost v krajích. A to si myslím, že je důležité. Technická novela. Takže já z hlediska toho, že i Ministerstvo dopravy se za předkládaný návrh staví, také podporuji, abychom tento návrh přijali. Děkuji vám.
Otevírám obecnou rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Zbyňka Stanjury.
Tam skutečně z toho posudku, z dokumentace a posudku jasně vyplynulo, že tam žádný negativní vliv, který by nemohl být kompenzován, na podzemní vodu není.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Hlavní povolení k umístění a provedení toho záměru bude tedy vydávat místně příslušný obvodní báňský úřad. To jednání - nebo řízení je momentálně přerušeno k dopracování a k doplnění dalších dokladů.
S další interpelací vystoupí paní poslankyně Nina Nováková. Připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, má otázka se týká volnočasových aktivit dětí, které využívají svého volného času v klubech, sdruženích, organizacích jako je Skaut, Junák, Liga lesní moudrosti, turistické kroužky. Tyto kluby, tyto volnočasové aktivity mají v podstatě tři základní vlastnosti. Ta jedna, že dokážou skloubit zvýšenou fyzickou zdatnost, která se u dětí rozvíjí, ale také morální vývoj osobnosti. Je to něco velice vzácného pro naši společnost.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi zareagovat.
Děkuji.
Nejedná se o doplňující otázku. Jenom to berte tak, že opravdu od rodičů, kteří jsou šťastni, že se o jejich děti někdo smysluplně stará, berte to tak, že je to jakýsi společenský tlak, který teď je právě na úrovni krajů projednáván, protože kraje to také nezvládnou všechno finančně. Často je tam taková konkurence mezi těmito volnočasovými aktivitami a podporou sportu.
Vidím, že předložený návrh uvede za skupinu poslanců paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím o klid! Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nesmírně chybí pobyt v tzv. diagnostických ústavech. Nařízení ústavní výchovy i ukončení ústavní výchovy vždycky je rozhodnutím soudu. V současné době je systém zablokovaný. Děti, které by diagnostiku potřebovaly, tak se jim diagnostiky nedostane. Na potřebnost diagnostiky si opravdu stěžují i dlouhodobí pěstouni, kteří například přijímají děti do dlouhodobé pěstounské péče a nemají znalosti o tom dítěti, které dostávají. Chtěla bych upozornit, že těch kroků je víc, ale v žádném případě se nejedná o poškození práv dětí, ba naopak. Tento návrh je naprosto v souladu s nejlepším zájmem dítěte a naplňuje nejlepší zájem dítěte. Je také v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Takže znovu opakuji, v žádném případě to neznamená, že by dětem byla odepřena soudní ochrana.
Nyní žádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Alenu Nohavovou, aby přednesla svoji zpravodajskou zprávu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, důvodem předložení poslaneckého návrhu je návrat ke vztahu, který platil do konce roku 2013, tedy kdy o umístění dítěte do konkrétního školského zařízení rozhodovaly diagnostické ústavy. Faktickým důvodem je nezbytnost zajistit v některých případech odbornou diagnostiku dítěte a umístit ho do zařízení, které bude odpovídat jeho potřebám. Zohlednění zájmu dítěte je v současném zákoně příliš vágně formulovaná povinnost, aby soudy hledaly potřebu provést odbornou diagnostiku. V praxi tak zhodnocení vážných poruch chování může záviset, a často i závisí, pouze na neodborném laickém odhadu pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí či soudu. Kvůli zahlcenosti soudů děti, které jsou soudem umístěny do diagnostického ústavu, zde zůstávají nepřiměřeně dlouho. Soudy nejsou povinny zohledňovat kapacitu či naplněnost zařízení a některé to proto nedělají. Zařízení není účastníkem řízení, nemá oficiální přístup k informacím, kolik dětí bude muset přijmout a kdy. Vláda k tomuto návrhu žádné stanovisko nezaujala.
Děkuji paní poslankyni Nohavové za její zpravodajskou zprávu. Děkuji.

Já bych jenom doplnila, že současné praxe opravdu není v nejlepším zájmu dítěte.

Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové. Nyní v rozpravě pokračujeme vystoupením pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
Já to všem vysvětluji. Ta by zase ale nepodléhala soutěžním parametrům. Je to složité. Ale nějakým způsobem se s tím popasujeme a v něčem si to umím představit.
Já vám děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo.
Přesto je železniční síť již na hranici své kapacity.
Ano, je pravda, Česká republika má nejhustší železniční síť na obyvatele v Evropě. Je to dáno její historií a důvodem, proč vznikla ještě za Rakouska-Uherska. Co budeme dělat? Je několik momentů. To je první krok. Ten se s touto otázkou, kterou, předpokládám, určitě dostane v podání od některého z dopravců nebo třeba od Carga, bude muset vyrovnat a bude ji muset nějakým způsobem řešit. Takže já předpokládám, že do těchto věcí by regulátor mohl zasáhnout.
Děkuji, pane ministře. Pan poslanec položí doplňující dotaz.
Pane ministře, děkuji za jasnou odpověď. Mluvil jste o budování vysokorychlostních tratí.
V naší koncepci, kterou představíme, by se mělo předně jednat o stavbu nových tratí v nových koridorech, to znamená, nemělo by to být využití stávajících koridorů.
Další v pořadí je interpelace 24 pana poslance Antonína Sedi. Máte slovo.
Vážený nepřítomný pane ministře, obracím se na vás s jistou pochybností, zda toto obrácení je správné z hlediska adresnosti. Vyplývá pouze z modelu odpovědnosti ve vládě za akciové společnosti s podílem státu. Kdybych věděl, na koho jiného se obrátit lépe, učinil bych tak, ale nemám jasno, který je ten správný ministr, na kterého bych se obrátil. Chci vás proto požádat, abyste tuto situaci prověřil a zjistil, zda bude urychleně vyřešena.
Děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně dle jednacího řádu do třiceti dnů.
Prosím, paní poslankyně.
Ve vaší odpovědi zazněl příslib, že v březnu letošního roku by měla být vypsána první výzva. Nemůže být trochu paradoxně jeho odvoláním, které mělo patrně přijít výrazně dříve, splnění tohoto příslibu ohroženo?
Já vám také děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, situace se má přesně tak, jak za malou chvíli popíšu, to znamená, běží proces přípravy příslušné výzvy. To znamená, nacházíme se krátce před tím, než budou dokončeny práce na vyhlášení této výzvy. Výzva bude otevřena všem podnikatelům v oblasti elektronických komunikací. Výběrová kritéria pro výzvu programu podpory vysokorychlostní internet jsou buď binární, to znamená splnil - nesplnil, nebo bodovací. V rámci bodovacích kritérií může být každému projektu přiděleno maximálně 100 bodů. Ministerstvo průmyslu připravilo dokument výběrová kritéria a během října a listopadu 2016 jej projednalo se zástupci odborné veřejnosti. Před zasláním textu do monitorovacího výboru se ukázaly ještě mírné rozpory, které se podařilo ve shodě zúčastněných stran definitivně vypořádat v lednu letošního roku. Tohoto jednání se zúčastní také zástupci Úřadu vlády, kteří se zabývají problematikou čerpání evropských fondů. Myslím si, že tohle je maximálně podrobná informace, kterou mohu v souvislosti s touto jednou výzvou příslušného operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zveřejnit. Tolik tedy informace, které jsem obdržel aktuálně z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Ještě doplňující otázka.
Pane premiére, děkuji za odpověď. Děkuji za odpověď.
Děkuji. Já se teď nechci pouštět do diskuse, která se bude týkat nástupce pana ministra Mládka. Musím říci, že ano, naplnila moje očekávání, a jsem rád, že naplnila také očekávání sociálních partnerů.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. V těchto dnech veřejnost zneklidňuje otázka společné části státní maturity, především z matematiky. Jsou na to vázány programy pro školy. Ale úplně z té diskuse, alespoň z té veřejné diskuse, vypadla role obsahu společné části státní maturity z matematiky. Chtěla bych se tedy zeptat, paní ministryně, jak připravujete společnou část státní maturity z matematiky z hlediska obsahu. Chcete se vrátit k několika rozdílným, nebo ke dvěma rozdílným úrovním? Jak se bude koncipovat, aby se studenti, učitelé i koneckonců rodiče mohli na tuto skutečnost připravit?
V zásadě se dá říct, že rozhodně reagujeme, a to už po dobu dvou let, na stávající neutěšený stav, kdy se tváříme, a vlastně je to také z hlediska pravidel platných takto nastaveno, že výstup vzdělávání z gymnázií a středních odborných škol je stejný. Takto je nastavena také maturitní zkouška včetně obsahu a ověřování výstupů. Co se týká toho, jak by to vlastně konkrétně mělo vypadat, tak dá se říct, že v první fázi předpokládáme, že zejména vlastně sady příkladů a to, co je ověřováno, bude opravdu striktně odpovídat tomu, jak je nastaven obor vzdělávání. Na tom se už pracuje.
Ano, takže máte slovo, paní poslankyně.
Zmínila jste, paní ministryně, že bude společná část státní maturity ve dvou krocích. Můžete dát nějaké záruky, že nedojde znovu k posunutí tohoto termínu pro střední odborné školy?
A dovolím si odlehčit, vážený pane předsedající.
Já vám děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Antonín Seďa, který byl vylosovaný na desátém místě.
Vážený pane ministře, řada občanů, zákazníků si stěžuje na matoucí a nesrozumitelné značení země původu potravin. Existují rozličné klasy a značky, které preferují české výrobky, nicméně například vajíčka označená značkou CZ nemusejí být vůbec české provenience. Tu označuje kód přímo na vajíčku, což řada občanů ani neví. Podle vaší Státní zemědělské a potravinářské inspekce současné právní předpisy stanovují, že za zemi původu potraviny se považuje ta země, kde dojde k poslední podstatné úpravě potravin. Ale podstatnou úpravou se může rozumět i balení, což mi rozum nebere. Proto se ptám, pane ministře, jak je to tedy doopravdy. A pokud platí tvrzení vaší inspekce, změníte současnou legislativu tak, aby naši občané zákazníci nebyli uváděni v omyl a bylo jasné, které potraviny jsou české a které zahraniční? Děkuji za vaši odpověď. Využiji toho, že své ústní interpelace číslo 24 a číslo 28 z důvodu dohody s pány ministry na písemných odpovědích stahuji.
Pan ministr, koukám, tady není, takže bude vám odpovězeno písemně ve lhůtě 30 dnů. Jako další vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, který byl vylosovaný jako jedenáctý a přednese svou interpelaci na pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
Děkuji vám za slovo. To je ta vnukovská společnost Nemocnice Na Homolce, která má být podle pana ředitele Nemocnice Na Homolce prodána. Snažil jsem se přednést už minule ty hlavní argumenty. Má, podotýkám, jenom zhruba asi 6 zaměstnanců. Tak jsem chtěl vlastně vás požádat, abyste to přehodnotil a zastavil ten prodej, protože není jedna cesta, jak se zbavit té akciové společnosti. Jestliže je to tak významně ziskové, tak si myslím, že by ta nemocnice si to měla ponechat.
On se tou daní z dividend zdaňuje v zemích, kam jsou tyto prostředky odváděny. Tam se platí daň z dividend, nikoliv u nás. Neřeší to ten základní problém, který máme s masivním odlivem kapitálu.
Jako další přednese svou interpelaci pan poslanec Vít Kaňkovský. A je to ve věci zákona o paliativní a hospicové péči. Prosím, pane poslanče.
Po celé probíhající volební období jsme spolu s dalšími poslanci opakovaně na výboru pro zdravotnictví i na výboru pro sociální politiku žádali, aby došlo ze strany vlády k legislativnímu řešení problematické situace v organizaci a financování dlouhodobé péče, péče paliativní včetně hospicové. Není třeba zdůrazňovat, že současná situace provozovatelů kamenných hospiců, terénní hospicové péče, ale i provozovatelů zařízení dlouhodobé péče je v řadě ohledů neutěšená. To, že chybí legislativní zakotvení všech modalit této péče a také absentuje jasně deklarované financování, v praxi znamená výraznou nevyrovnanost v dostupnosti i kvalitě poskytované péče dlouhodobě nemocným včetně těch, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním. Toto potvrdili i příslušní náměstci jak z Ministerstva zdravotnictví, tak z MPSV. S výměnou ministra na Ministerstvu zdravotnictví se však zřejmě práce na připravovaných změnových zákonech zastavila. Začátkem ledna sice proběhly mediální zprávy o tom, že Ministerstvo zdravotnictví má urychleně připravit změnový zákon o zdravotních službách, ale už se nic nehovoří o stejně potřebném změnovém zákoně o sociálních službách, protože problematika dlouhodobé a paliativní péče jednoznačně s tímto zákonem také souvisí. Chci se vás proto, pane premiére, zeptat, kdy se dočkáme dlouhodobě slibovaných a velmi potřebných změnových zákonů o zdravotních službách a zákona o sociálních službách v souvislosti s dlouhodobou péčí a kdy se dočkáme i toho dlouho očekávaného zákona o hospicové péči. Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji. Kdyby otázka paliativní péče byla řešena v minulosti - nebyla. To znamená, musí to posunout naše vláda. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novelu zákona č. 108 o sociálních službách. Součástí této novely je i úprava paliativní péče v rámci poskytování sociálních služeb. Já podporu při umírání vnímám jako jednu z hlavních priorit. Sociální složka je v danou chvíli řešena tak, že poskytovatelé hospicových služeb a paliativní péče mají zaregistrovány různé druhy sociálních služeb, jako je odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, aby pokryly i sociální péči. Cílem je, aby paliativní péče byla přístupná všem osobám, které ji potřebují. Podle informací, které jsem dnes získal, se předpokládá předložení vládě 13. března tohoto roku. To znamená, vláda by měla stihnout schválit tuto novelu ještě během měsíce března. Konkrétně se jedná o opatření, které se jmenuje "zavést postupnou paliativní a hospicovou péči do systému sociálních služeb i zdravotních služeb". Tato národní strategie byla vládou schválena 21. března loňského roku. Tolik tedy k otázce, která zde zazněla, co konkrétně vláda udělá pro to, aby se zlepšila otázka poskytování služeb v oblasti paliativní péče.
Pokud to bude v rámci velké novely, tak je to samozřejmě dobře. A my nejsme schopni se zatím dočkat té druhé novely.
Musím říci, že nemám v tuto chvíli informaci o tom, jak vypadají legislativní plány Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Probíhají i v této době intenzivní jednání mezi těmito ministerstvy a samozřejmě se řeší i návaznosti do systému zdravotní péče. Asi by byla škoda, pokud po této novele je roky a roky voláno, bude tady předložena, bude zbývat ještě docela dost času, tak kdybychom tuto příležitost promarnili.
Určitě spolupráci s Ústavním soudem v činnosti publikační, přednáškové, konferenční, reprezentační, mezinárodní. Samozřejmě očekáváme, že se budou podílet na zachování historické paměti. Tak toto je navrhováno. Nebudu vstupovat do úplných konkrétností. Děkuji za pozornost i nepozornost.
Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, trochu se mi zdá, že dneska tady ta dopolední atmosféra není tak úplně pracovní. Takže uplynulo více než dva a půl roku, než jsme se do jeho projednávání dostali. To myslím, že samo o sobě trochu svědčí o tom, jak bere vládní koalice vážně poslanecké návrhy. A to dokonce poslanecké návrhy, ve kterých jsou podepsáni poslanci napříč politickým spektrem, včetně vládních poslanců. Vláda k tomuto návrhu přijala 15. července 2014 stanovisko, které máte, ve kterém vyjádřila nesouhlas s návrhem zákona. Ale řekněme, takový opatrný nesouhlas. Tolik tedy zpravodajská zpráva, já se pak přihlásím do rozpravy.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je opravdu škoda, že trvalo tak dlouho, než se na návrh zákona dostalo, protože mám dojem, že víceméně všichni měli zájem, aby se návrh projednal, a že by si zasloužil, aby byl touto sněmovnou projednán. A je s velkým otazníkem, jestli se to podaří ještě stihnout. Jsou tam opravdu některé problémy a pochybnosti, které bych vyjádřil nad ty dílčí pochybnosti, které vyjádřila vláda, které bych vyjádřil možná i já. Myslím, že návrh zákona přikázat můžeme, opravdu to nejsou dramatické nároky na rozpočet. Rozhodně by bylo rozumné zřídit kolegium emeritních soudců Ústavního soudu. Protože samozřejmě tyto, v uvozovkách, výsluhové příplatky jsou vždycky trochu nebezpečné. A já bych jenom nerad tady otevřel nějakou Pandořinu skříňku, které se tímto způsobem občas otevírají. Je s otazníkem, jestli v podobě, v jaké byl předložen, nebo v nějaké podobě mírně užší.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím. Pan poslanec Mihola, prosím, pane poslanče, máte slovo.
Už to má v ruce likvidátor. Ony prostě nemůžou fungovat v normálním tržním prostředí, protože jsou kryty spoustou dalších předpisů, zákazů a nařízení, které jim to v podstatě efektivně neumožňují. Protože upřímně řečeno nelze platit za něco, co je kryto veřejným zdravotním pojištěním nemocnice.